Druhý pozměňovací návrh, který dnes budu načítat, se týká úhrad oprav invalidních vozíků ve vlastnictví pojištěnce. I tady jsme se zdravotními pojišťovnami a s ministerstvem diskutovali, mailovali a odborně konzultovali. Přiznám se, že v této problematice jsme zatím nedospěli ke konsenzu, nicméně ten pozměňovací návrh načtený bude a já doufám, že ještě i na garančním výboru budeme o těchto pozměňovacích návrzích diskutovat a že nakonec ve třetím čtení dospějeme k nějakému kompromisu.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vrátit k tomu časovému hledisku. My jsme to vetovali, množství pozměňujících návrhů ukazuje, že jsme měli pravdu. Ne že by to bylo šťastné, ale ta lhůta je proto, aby se to mohlo projednávat dříve. Neprojednávalo se to. Za druhé, takže v srpnu jsme mohli mít druhé čtení a mohli jsme mít minulý týden třetí čtení. Dneska slyšíme, že musíme zkrátit lhůtu na projednávání mezi druhým a třetím čtením. Debatujeme o kvalitě toho návrhu. Nikdo není proti. Spíš se debatuje, vychytávají se věci, aby tam nebyla chyba. Co jste dělal minulý týden, pane ministře? Mohli jsme mít řádné třetí čtení ve variabilním týdnu bez zkracování lhůt. Když zase budeme argumentovat časovou tísní, tak začněme u sebe. Ne vždycky jenom přijít a říct: Spěcháme, rychle, pokud nezvednete ruku, bude problém, vy budete viníci! Viníkem časového presu a časové tísně je úplně někdo jiný, jak jsem dokumentoval na několika datech z webu Poslanecké sněmovny.
Já také děkuji.
Já se pokusím o krátkou rekapitulaci a doufám, že toto vyvrátím.
Ne, ne, ne, to je potřeba, zkraťme ji! Já tomu rozumím, problém jednoduchý není.
Děkuji za dodržení času.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. A pan poslanec Pavel Bělobrádek se z pracovních důvodů omlouvá až od 15 hodin - tady mám doplnění. Takže to máme omluvy. Navrhujeme tyto změny schváleného pořadu 19. schůze: bod 167 schváleného pořadu, Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka, zařadit pevně na pátek 21. září jako druhý bod; Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. Tak teď tedy nejdříve s písemnou přihláškou, mám tady paní poslankyni Adamovou Pekarovou.
Dobrý den, dámy a pánové. Zvyšuje trestní sazby trestu odnětí svobody za tento trestný čin a také zavádí nový trestný čin, který spočívá v chovu zvířat v nevyhovujících podmínkách. Já tedy budu velmi stručná. Děkuji.
To máme paní poslankyni Pekarovou Adamovou. A pan poslanec Fiala se chtěl ještě vyjádřit.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já se opět pokusím zařadit bod Projednání postupu Evropské komise a Evropského parlamentu proti Maďarské republice. Zdůvodnění. Je zpochybněna legitimita vlády a suverenita země. Je zpochybněn nejzákladnější princip, že v Maďarsku je pánem lid Maďarska. Europoslanci hnutí ANO, ČSSD, STAN a TOP 09 nezrazují svým hlasováním jen Maďarsko, ale i Českou republiku. Premiér Orbán dnes patří k politikům, kteří mají jasnou vizi rozvoje své země. Je to program obrany národní a státní suverenity, svobody a demokracie. Odmítá destrukci přirozených hodnot a brání právo Maďarů na své národní dědictví. Tím dědictvím je maďarský stát.
Na to je ve funkci příliš krátce. Ale platí, že už nyní nese veškerou odpovědnost za to, že eNeschopenka skutečně začne jednou fungovat. A to je pro mě velký problém, protože tu současně máme socialistický návrh na zrušení karenční doby. Pan premiér se nechal, a to je evidentní, dost nahlas slyšet, že svůj souhlas s návrhem svého koaličního partnera podmiňuje právě rozjezdem eNeschopenky. Jenže ta se nerozjede dříve než za dva roky, tedy pokud platí zmíněná důvodová zpráva nebo optimismus paní ministryně Maláčové, v opačném případě to bude trvat ještě o pár let déle. Doufám, že tady zazní odpověď. Na závěr mi dovolte obecnou poznámku. Celá anabáze s eNeschopenkou ukazuje, jak moc je důležité mít na ministerstvech kvalitní aparát, odborníky a legislativce, kteří jsou schopni připravit kvalitní návrhy a poslat je do standardního legislativního procesu. Jakmile si resorty tuto cestu zkrátí nebo začnou prosazovat své zájmy prostřednictvím pozměňovacích návrhů až na půdě Sněmovny, nedopadá to podle mých zkušeností obvykle dobře. Za viníky bohužel jsou pak často považováni poslanci, ve skutečnosti jsou to ale vládní resorty a jejich ministři a vláda. Jestli mi v této chvíli opravdu začíná něco vadit na vládě Andreje Babiše, tak je to právě opakovaně prokázaná neschopnost tento trend zastavit. Ale to už není příběh eNeschopenky, ale také vizitka této vlády.
Děkuji. Připraví se ve standardním pořadí paní poslankyně Pekarová. Prosím.
Děkuji za slovo. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, mé vystoupení bude o něco delší než mého předřečníka. Tento poslanecký pozměňovací návrh přitom připravilo samo MPSV. Tyto informační systémy, registr pojištěnců, registr zaměstnavatelů a nový registr ošetřujících lékařů, by od 1. ledna příštího roku již neměla vést Česká správa sociálního zabezpečení, ale MPSV v rámci JISPSV. Tak velkodušné bylo ministerstvo v té době. Vezmou jí agendu a pak řeknou: ale mohou mít přístup. - Paskvil, který je neodstranitelný. Ano, nepřekvapím vás, splnili jsme tu roli. To je opravdu hrozná věc. Spolu jsme v nějaké pracovní skupině, kterou zřídil tehdejší premiér, která se má zabývat elektronizací veřejné správy, a myslím, že zrovna tento návrh je přesná ukázka toho, co v té skupině oprávněně kritizujeme a jak se postupovat nemá.
To je opět zásadní chybou státu, tedy naší vlády, neboť v tomto ohledu došlo k přenechání komunikace k tématu komerčním subjektům, poskytovatelům školení a poradenských činností. Znovu se ptám, proč a z jakého důvodu. Líbí se mi například právo být zapomenut, kdy firmy budou povinny na požádání vymazat všechny osobní údaje dotyčného, nebo právo na informace, že firmy budou povinny informovat své klienty, co vlastně dělají s jejich daty. Lidé by měli mít nově i právo na opravu, to znamená, že správce dat musí bez zbytečného odkladu opravit nepřesné nebo zastaralé údaje či musí zajistit bezplatný přenos dat na požádání ke konkurenci. Nejen z těchto důvodů pro to, abych mohl návrh národní legislativy zpřesňující GDPR s čistým srdcem podpořit, potřebuji znát vaše odpovědi na položené otázky.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Kolega Bláha se přihlásil později, než jsem začal udělovat slovo panu ministrovi. Kolega Kaňkovský je trpělivý.
A věřte tomu, že ta odezva byla z řad většiny neutrální, to znamená, že nikdo se s tím moc nechtěl zabývat. Takže nechtějme jenom po vládě, aby se zodpovídala, ale měli bychom se především zamyslet sami nad sebou. GDPR se nevztahuje, co se týče obchodních vztahů, je to to samé. GDPR se nevztahuje. A co se týče zaměstnanců, do 250 zaměstnanců u firem, to znamená u firem, které zaměstnávají méně jak 250 zaměstnanců, tak zase je tam zákonná výjimka na běžnou agendu. Takže pokud neprodáváte data a nějakým způsobem se chováte trošku zodpovědně, nemáte s GDPR žádný problém.
Nyní faktická poznámka kolegy Jiřího Valenty. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Víta Kaňkovského. Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý podvečer. To bych chtěl říct na počátku. Toto jsme dodrželi, takže dneska v rámci podrobné rozpravy načteme náš pozměňovací návrh. Chceme zdůraznit, že dopady GDPR jsou výrazné, a jak už jsem tady řekl, zejména na ty menší a střední obce a na některé další veřejné subjekty, protože agenda GDPR je pro ně velmi zatěžující jak finančně, tak personálně, a hlavně je nad jejich síly vzhledem k jejich velikosti.
Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Nyní pan poslanec Profant.
Vážení poslanci, ctěná veřejnosti, my jako Piráti se stavíme proti pozměňovacím návrhům, které drasticky omezují pokuty pro nějakou část subjektů, na které zákon platí.
Záchrana životů, zdraví i majetku je jednoznačně prioritní oblastí, a proto je v souladu s principy GDPR, pokud zákon, zde zákon o elektronických komunikacích, v takovém případě umožní vytváření i další zpracování těchto osobních údajů bez výslovného či odvolatelného souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají. Zavedení AML SMS bude mít zásadní pozitivní dopad na záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech. Dojde ke zvýšení počtu zachráněných osob a ke snížení následků mimořádných událostí, protože při získání přesné lokalizace volajícího, a tím je také v mnoha případech známá přesná lokalizace mimořádné události, dojde ke zkrácení jednak samotného tísňového hovoru - není třeba složitě získávat informace od volajícího, který je například mimo místo, kde se nachází, nedokáže je identifikovat, nezná jméno ulice nebo příslušný kilometr na dálnici. Dále času jízdy vozidel složek integrovaného záchranného systému - jedou na zcela konkrétní místo a nemusí nic hledat. Proto již nebude nutné nahrávat a spouštět aplikaci v telefonu. Systém AML SMS funguje automaticky při vytočení tísňového čísla na smart telefonech se satelitní lokalizací. Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a k národním číslům tísňového volání. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro originaci národních volání je povinen umožnit všem svým koncovým uživatelům včetně uživatelů veřejných telefonních automatů volání, které je bezplatné a které nevyžaduje použití jakéhokoliv platebního prostředku na čísla tísňového volání. Evropské číslo tísňového volání 112 a národní čísla tísňových volání jsou stanovena v číslovacím plánu. Čísla tísňového volání slouží k oznámení události v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. - Tady je ta změna: Pokud v souvislosti s voláním na čísla tísňového volání koncové zařízení, z něhož je volání uskutečněno, umožňuje automaticky vytvořit a odeslat pracovišti pro příjem volání na čísla tísňového volání textovou zprávu obsahující informace o tom, kde se volající nachází, není k vytvoření a odeslání takové textové zprávy třeba souhlasu osoby, jíž se údaje týkají.
Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Výborný, posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vládo, dámy a pánové, rád bych zde představil pozměňovací návrh, který se váže samozřejmě k tomuto tisku 139, vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Aby bylo zřejmé, o co se jedná, uvedu dva modelové příklady. Třetí osoba žádá obec o sdělení výše platů obecních úředníků. Obec to odmítne a třetí osoba ji žaluje u správního soudu. Ten expertizu vypracuje a následně může soud i na základě této expertizy rozhodnout. To je tedy meritum pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.
Po něm vystoupí pan zpravodaj v obecné rozpravě.
Vedle legislativně technických úprav navrhované novely zákona o zdravotních službách se upřesňují některá vymezení zamýšlené právní úpravy. Za třetí. Mezi subjekty, které jsou oprávněny ve stanoveném rozsahu nahlížet do Národního registru zdravotnických pracovníků, se doplňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to za účelem výkonu státní správy v oblasti nemocenského pojištění. Cílem doplnění je umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí ověřit, zda potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vydává k tomu způsobilý ošetřující lékař.
My GDPR podporujeme, jelikož je to posilování práv jednotlivců. Zakládá to vlastně nová digitální práva. Otevírá opravdu mnoho zákonů a to je ohromný prostor pro zcela nesystematické a neprodiskutované přílepky. Nemluvě o tom, jak to přispívá fenoménu obchodu se strachem, který se nám tu rozšířil a veřejnou správu stál opravdu nemalé peníze. Ten nejdůležitější je pozměňovací návrh okolo zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Vláda nám totiž předkládá zcela neodůvodněný přílepek. Změnu, která nemá s ochranou osobních údajů nic společného, ani se to nesnaží vysvětlit v důvodové zprávě. Jedná se prostě jenom o omezování práva na informace. Ve skutečnosti se jedná jenom o lenost úředníků zdůvodňovat svá rozhodnutí a chtějí se odvolávat na zákon, který bude více restriktivní. Tak jsem připravil i dva další pozměňovací návrhy. Bezpečnostní opatření, které známe z jiné legislativy, a tu zahraniční službu, kterou také známe, které právě abstraktně shrnují to, co se ministerstvo snaží zakázat zveřejňovat. Rozdíl je, že zde je to jenom v případě, že to opravdu bude škodit. To znamená, že opravdu bude zdůvodněno, proč se to nesmí vydat. Naštěstí díky moderním technologiím my nemusíme předávat veškeré fotky. To znamená, že policie může dostat tyto signifikantní rysy, ale ne fotografie a může stále porovnávat fotografie. Což je to, o co se snaží, a já chápu, že to ulehčuje její práci. Nicméně samotné předání fotografií by probíhalo úplně stejně jako dnes. Rozdíl je, že strojové porovnání by šlo jednodušeji přesně podle zákonů. V důvodové zprávě si můžete přečíst, jak to přesně funguje a co se přesně mění. Jí to samozřejmě usnadňuje práci.
Děkuji, pane poslanče. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Rais, připraví se pan poslanec Vyzula. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Jak jsem slíbil, tak k tomuto tisku mám dva pozměňovací návrhy. Po nás se chce, aby školy dělaly dotazníkové šetření mezi absolventy kvůli kvalitě výuky. Čili páni rektoři mají zájem na tom, aby se do matriky dal zapsat i soukromý mail, pokud ho student škole poskytne. Čili to si myslím, že je docela rozumné. Konzultovali jsme to s Ministerstvem školství a s pracovníky Ministerstva vnitra.
Je jedno, jestli to bude tradiční čínská medicína, nebo to bude léčba virgulí. To záleží na tom konkrétním člověku. My mu nechceme říkat, co si má vybrat, protože to samozřejmě ani nejde. Těch metod je celá řada a my je tam nikde nebudeme specifikovat. Lidé ji nadále budou moci využívat. A to si myslíme, že je třeba řešit. Ale vůbec se tam nebude řešit, jestli je nějaká metoda povolena, nebo zakázána. To necháváme na svobodné volbě daného člověka.
Děkuji. Také děkuji. Tím máme vyčerpané jak faktické poznámky, tak přihlášky do obecné rozpravy. Není zájem o závěrečná slova. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou, do které mám přihlášenu paní poslankyni Pastuchovou. Děkuji.
Dobrý den, pane předsedající.
Tím máme podrobnou rozpravu též vyčerpanou. Podrobnou rozpravu končím. V tom případě končím druhé čtení. Posuneme se dál k bodu číslo druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Proto Ministerstvo zdravotnictví věnovalo přípravě nového systému úhrad velkou pozornost, snažilo se utvořit tak, aby jeho ústavnost nemohla být zpochybněna. Návrh byl konzultován s odbornou i laickou veřejností.
Premiér Orbán je skutečným Masarykem dnešní Evropy. A pokud nemáme plné kalhoty strachu z Berlína, Bruselu a Paříže, tak musíme stát po jeho boku. Vyzýváme vládu České republiky k přehodnocení celé situace a k blokování všech pokusů uvalit na úrovni Evropské unie sankce proti Maďarsku."
Děkuji. Tak, nyní tady máme pana poslance Michálka s přednostním právem. S přednostním právem ale pan poslanec Michálek. A pak s přednostním právem pan poslanec Stanjura a pan poslanec Benešík.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. My tam máme zákon o registru smluv, který chceme, aby se dneska projednal.
Prosím.
Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé torzo vlády v počtu dva. Chtěl bych navrhnout nový bod, který navrhnu do variabilního týdne ve středu 3. října odpoledne jako první bod. Jsou to jenom dvě slova - zajišťovací příkazy. Některé to přežily, některé to bohužel nepřežily. Takže zopakuji název bodu: zajišťovací příkazy, středa 3. října odpoledne jako první bod.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pan předseda Fiala tady řekl, že bychom se měli zabývat kroky, které Evropský parlament a Evropská komise podnikají vůči Maďarsku. Já nevím o tom, že by Evropská komise nějaké takové kroky dělala. Proto se ptám, chtěl bych upřesnění, které konkrétní kroky Evropská komise uplatňuje vůči Maďarsku. Europoslanci za KDU-ČSL hlasovali proti -- a já bych potřeboval upřesnit, pokud máme tady skutečně jednat o nějakých konkrétních krocích, které kroky Evropská komise uplatnila vůči Maďarsku. Protože jinak ten bod je nehlasovatelný.
Z toho důvodu jsme se rozhodli, že budeme chtít, a dopředu říkáme, budeme chtít, aby nás vláda informovala, jakým způsobem dodržuje Ženevské konvence s ohledem na přijímání uprchlíků. Dopředu to avizujeme a očekáváme tedy vstřícný krok ze strany vlády.